Kdo to řekl? Naše návrhy říkají, že nepřidáme obcím a že jim to vrátíme ve třech letech. Je to tak? Jestli jste dneska jel tramvají nebo metrem, tak to dotuje město Praha. Jestli v Brně jezdíte nějakou tramvají nebo autobusem nebo trolejbusem, tak to dotuje město Brno. My jsme říkali, proč jsme to udělali. A jestli jim to vrátit nechcete, tak sem přijďte a řekněte obce mě nezajímají! Máte na to plné právo. My jim taky nepřidáváme. My jim to vracíme. A ve třech krocích, ve třech letech.
Děkuji za dodržení času k této faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan premiér vystoupil s tím, že posluchačům do toho vnese jasno, přitom do toho vnesl chaos. Domov pro seniory Louny je městská organizace, denní stacionář, městská organizace, dům s pečovatelskou službou, městská organizace.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. A prosím, možná že se také vrátíme k řádné rozpravě, kde mám tři přednostní práva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, trochu mě ta debata zaráží. A opozice si dovolila říci, že by bylo dobré dát obcím ještě dvě miliardičky. Jestli myslíte, že tak křehká stavba návrhu státního rozpočtu to neunese, ano, hlasujte, hlasujte v rámci koaliční svornosti se svým ministrem. Ale snad už jsme všichni vzkázali domů svým starostům, že na ně myslíme. Opozice za těmi dvěma miliardami stojí. Ale už mi to připadá poněkud zmatené a zbytečně extendované. Je to jednoduché. Jsou v rozpočtu dvě miliardy, nebo nejsou!
Děkuji panu poslanci Dolejšovi, ale hlasovat nemůžeme, protože musíme pokračovat v rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. Já bych jenom v návaznosti na vyjádření pana premiéra chtěl říct, že v obcích platíme mateřské školky, přispíváme na provoz základní školy, opravujeme místní komunikaci, stavíme chodníky, staráme se o veřejnou zeleň, přispíváme sportovním spolkům, kulturním spolkům, sociální oblasti - a tam ty peníze chceme. To nejsou peníze pro starosty nebo pro obce jako nějakou imaginární skupinu. To jsou peníze pro konkrétní potřeby občanů, které aktuálně nejsme schopni v plné fázi a v plné míře uspokojovat.
Děkuji. Nyní pan poslanec Beznoska také k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Také už velmi krátce. A já se ptám proč. Jedná se maximálně až do roku 2018 o 10 mld. korun.
Děkuji.
Já jenom velice krátce, protože si myslím, že všechny argumenty padly - systémové, věcné i politické, úzké stranické nikoliv, ale ty zmínil pouze pan ministr, protože si není vědom rozdílu pojmů úzký stranický zájem a politický argument. Pak prostě nechápete potřeby obcí. Pak je to asi stejná argumentace, jako když tvrdíte, že chápete potřeby lidí stravovat se zdravě, a posíláte na pulty kostelecké uzeniny a vodňanská kuřata. Prostě říkáte, že chápete potřeby obcí, a nechcete jim dát ani korunu. S tímhle já se tedy obracím na každého z poslanců v této Sněmovně. Jestli chápeme potřeby obcí, udělejme stejně spravedlivou a stejně nespravedlivou operaci jako u krajů, protože když se ta operace, kterou vy teď měníte, měnila tenkrát, změnila se úplně stejně u obcí a u krajů. Když ji teď vracíte zpátky pouze u krajů a neměníte ji u obcí, nechováte se fér.
Děkuji.
Děkuji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh procedury nebo chce k proceduře vystoupit. Ano, je tomu tak.
Věřím, že to podpoříte.
Tak v tom případě jste si osvojil návrh pana předsedy Stanjury. Zeptám se, zda je zájem o to, abychom hlasovali o proceduře... Takže budeme hlasovat, že souhlasíme s procedurou tak, jak ji přednesl pan zpravodaj a upravil pan poslanec Stanjura. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, první návrh usnesení. Pardon odhlásit, ano. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci a prosím pana zpravodaje. Dvakrát nesouhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. Hlasovat nechám já v hlasování, které jsem teď zahájil... Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Tento návrh nebyl přijat.
Prosím o hlasování, pane předsedající.
Kdo je proti?
Tímto jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, a proto nyní doporučuji hlasovat o zákonu jako celku.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Čili jsou to konkrétní finanční prostředky, které budou garantovat dobré fungování veřejných služeb, a já bych byl velmi rád, abychom už skončili s debatou, kde stavíme obce a kraje proti sobě, kde stavíme vládu a obce proti sobě. To rozhodně není cílem politiky vlády, abychom poškozovali obce, není cílem vlády, abychom poškozovali kraje, ale budeme postupovat postupně. Vaše problémy řešíme a budeme řešit postupně tak, abychom byli schopni zvládnout rozpočtové rámce a snižování deficitu státního rozpočtu. Já myslím, že těžko můžete vládní koalici vyčítat, že hlasuje pro vládní návrhy.
Dvě, tři faktické poznámky.
Tak možná překvapím pana premiéra. Neumím, protože bych jim ohrozil rozpočet, který jsme navrhli a pro který, správně říká, nebude opozice hlasovat. To jsme určitě ve shodě. A věřím, že k tomu najdeme většinu. Ale sám přiznal, že obce mají vysoké výdaje s tím, jak zajišťují služby pro své občany. Mimochodem například mnohé obce dotují významná kulturní zařízení, divadla, orchestry a podobné věci.
Děkuji. Já ale musím odmítnout některá slova. Ono to zní honosně, když se řekne, že změna v DPH jde na důchodovou reformu na druhý pilíř. Šlo o to, že ze státního rozpočtu měl být vyveden tunel do nepojištěných fondů, které nikdo nezajišťoval. Že nějaký důchodce dostane někdy nějaké peníze. Tomu každý rozumí. Chtěli jste ho udělat, nepovedlo se vám to.
Teď jsou dvě přednostní práva. První je pan zpravodaj a potom pan předseda Kalousek.
Reaguji na pana kolegu Vilímce. Ano, na rozpočtovém výboru jsem jako zpravodaj řekl neutrální stanovisko. Přesto velkou většinou rozpočtovým výborem tyto pozměňovací návrhy neprošly. Nicméně nezpochybňuji velkou potřebu peněz obcím. Ale zase na druhé straně vím, že obce si přijdou na své peníze. A možná na větší peníze, pokud se opravdu zavedou v této zemi účinná opatření, která jsou běžná v celé Evropě a o kterých se mluví čím dál více. A to je právě to EET, ale to už tady bylo zmíněno. Kritika byla neustále z pravého spektra opozice a stále ho znevažujete. Přitom je to nástroj, který významně, a to nemůže ani pan kolega Kalousek popřít, významně může pomoci k výběru DPH. A to jsou ty peníze pro ty obce. Tak to je to poddimenzované. A že se navyšují platy? To je přece naprosto normální. Ona byla taková doba. Soukromý sektor také snižoval peníze, proto nebylo v podstatě potřeba nějaké navyšování. Oni vám lidi odcházejí, oni se nevybírají daně. Ano, protože by ty lidi šli za penězi. To má naprostou logiku. Ekonomika roste. Ale opravdu znovu opakuji, já nemám problém přidat obcím. Musí to být opravdu systémově a správně udělané. Zase nevím, kdo to byl tady z pravého spektra, řekl: my chceme spravedlivé rozdělování mezi kraje a obce. Mně se to nezdá. Kdyby to byla pravda, co říkáte, tak by byl pozměňovací návrh v tomto smyslu. V roce 2016 nebo 2017 zase dejte něco krajům a něco obcím. Tento pozměňovací návrh, který kdyby tady byl z vaší strany, by možná odpovídal tomu: my chceme rozdělovat poměrně obcím a krajům.
Nemáte šanci příští rok zavést elektronickou evidenci tržeb. To nemáte šanci dokonce ani tehdy, kdybychom neudělali to, co jsme slíbili, jako že to uděláme. Ale už chcete příští rok, i když víte, že nebude, tak chcete 400 nových úředníků na elektronickou evidenci tržeb, jak tvrdíte. Co tam budou dělat? Co tam bude dělat těch 400 lidí, pane ministře? Na co chcete těch několik set milionů?
Vystoupí pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Farský.
Kraje tehdy vznikly, vytvořily se rady, byli zvoleni hejtmani a téma sdílených daní bylo vždycky významným tématem při jednání s vládou. Nikdo nepopírá, že kraje tvoří významnou složku naší samosprávné demokracie na regionální úrovni a že kraje mají nezadatelný podíl na sdílené daně, na tom, podílet se na výběru daní od našich občanů. Pan předseda vlády tady zmínil některé položky, některé aktivity, které kraje zajišťují - silnice, samozřejmě záchranka, střední školství. Zmínil také nemocnice. V jižních Čechách nemocnice hospodaří se ziskem jako akciové společnosti. Jsou schopné ty zisky investovat a kraj nemusí na jejich provoz žádné peníze přispívat. Byly zde zmiňovány opět ty, co obce dělají vždycky. Územní dimenze těchto programů má dvojí charakter. Podobnou situaci má, myslím, Liberecký kraj, Zlínský kraj. Ale pak při hlasování jsou sevřeni železnou rukou stranické disciplíny,a hlasují tedy podle svých šéfů, podle toho, co jim jejich kluby přikážou. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vše bylo řečeno, a tak já jen doplním.
Naopak kdybychom chtěli obstruovat a tento zákon jsme zablokovali a nebyl by schválen do konce letošního roku, a to bychom určitě zvládli, kdybychom chtěli, tak vláda ušetří, protože ten plánovaný nárůst pro ty kraje je vyšší. Já se snažím sledovat jednání i horní komory Parlamentu České republiky. A vzpomeňme si na debatu o cestovních kancelářích. Nepomohlo to. A už jsem slyšel vyjádření paní ministryně, že je to dobře, že s tím ministerstvo souhlasí. Tak se nedopusťme stejné chyby a stejného zdržení u rozpočtového určení daní. Musím říct, že naši kolegové senátoři se těch obcí zastávali mnohem více než my. Teď nebudu mluvit o opozičních. Já nakonec nevím, jestli prošlo to doplňující nebo doprovodné usnesení, to už jsem nestačil dohledat, protože bylo tam i poměrně silné doprovodné usnesení k tomu návrhu zákona, že Senát na rozdíl od Poslanecké sněmovny si je plně vědom rizik, která tento návrh zákona přináší.
Další přihlášky do rozpravy nemám, tak rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Ano.
Děkuji, pane předsedající, již opravdu velice, velice krátce. My jsme s panem kolegou Stanjurou si povzdechli. Já si myslím, že je ideální nechat tomu prostor právě v té listopadové diskusi na Ministerstvu financí a pak to v klidu připravit. My o to určitě budeme hodně stát.
Děkuji. Zeptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Tak. Ještě než budeme hlasovat, tak jsou zde dvě žádosti o přednostní právo.
To je jedna věc, o tom dneska vůbec nediskutujeme. A druhá věc, a to je, o které diskutujeme, jak si ten balík rozdělí města, obce a kraje. Nebavíme se dneska o absolutních číslech, ale o relativních číslech. Takže bavíme se o tom relativním podílu z toho celkového výběru daní. O tom dneska není řeč, o to se dneska nepřeme, my se přeme o to, kolik z toho mají dostat obce. Takhle to je. A k tomu si dejte státní rozpočet.
Já bych se vyjádřil možná nejdřív k tomu politickému kontextu. Já tedy jako ministr financí nedělám politické rozhodnutí, já dělám rozhodnutí pro lidi, proto jsem šel do politiky. Takže já to nevnímám politicky. My jsme v rámci koaličních jednání přišli o 15 mld. DPH a daně z příjmu fyzických osob. Chceme to řešit komplexně a my to i řešíme. Já podporuji obce. Když chcete peníze pro obce, a já taky chci, hlasujte pro EET. A já to chci určitě a taky to chci řešit komplexně. A znovu opakuji, není to politikum. My jsme nedělali žádné dohody a logicky bych měl být proti RUD, když tam sedí socialističtí hejtmani.
Připraví se pan premiér. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně jak znovu říkám, k tomu se mnohokrát dostaneme. Také tam nebude dělat výběrové řízení. Pravděpodobně hovořil o výhodách pro několik oligarchů, mezi které patří. Nyní k tomu, že několikrát opakoval, že nerozhoduje politicky a že rozhodnutí ministra financí není politické. To není jedno a to samé. A když už v tom budete, zkuste mu také vysvětlit, jaký je rozdíl mezi investicemi a transfery obyvatelstvu, ať nám tady neříká, že 40 tisíc pro rodinu jsou investice. Já chápu, že to, co jste říkal, může váš ministr financí říkat s čistým svědomím, protože o tom nic neví.
Dále mluvit nebudu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi.
Děkuji pěkně, pane předsedající, za slovo. Je to správná cesta.
Děkuji velice za slovo. A co je důležité - i starostové a starostky musí na základě zákona tvořit výhledový plán rozpočtový a to je právě to, co jim toto umožňuje. Takže tímto žádám také všechny nás přítomné, abychom tyto pozměňovací návrhy, zejména který podporuje výhledově do příštích tří let příjem deset miliard pro obce, podpořili. Děkuji některým za pozornost.
Nyní pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.